Jak tedy předkladatel tuto nepraktičnost řeší? Tak, že nám dává relativní jistotu do roku 2020, ale zcela pomíjí, co bude dále. Mohlo by se zdát, že první střednědobý horizont máme tímto vyřešen. Nebo ještě jinak. Naskýtá se otázka: Bude výše vyměřovacího základu u státních pojištěnců v roce 2021 stejná jako v roce 2020, tedy podle zákona, nebo podle nařízení jiná? Tato otázka není vůbec vzdálená. Naopak, bude se řešit již příští rok. Tato vláda se zavázala přijít s novým systémem pravidelné valorizace plateb za státní pojištěnce. To, co dělala do této doby, byla forma ad hoc navyšování, jak to zrovna šlo a hlavně bylo politicky průchozí. Navrhovaná změna je opět dočasná a navíc komplikuje pozici budoucí vládě. On sice tento návrh možnost vydávat nařízení, kterým by se jinak třeba i dle potřeb následující vlády dalo s vyměřovacím základem manipulovat, zachovává, ale fakticky jen neumožní, protože vždy zákon přebije, v uvozovkách, nařízení. Co z toho všeho, co bylo řečeno, vyplývá? Jestliže je objektivním nedostatkem právní úpravy odvodu za státní pojištěnce jejich nepředvídatelnost do budoucnosti, jestliže je problémem této úpravy časté zpolitizování tohoto rozhodnutí, jestliže je nedostatkem nynějšího stavu, že máme jeden údaj v zákonné normě a pak složitě dohledáváme realitu v podzákonném právním předpise, je nutné přijít s řešením, které tyto nedostatky napraví. Přijatelné řešení si dovoluji nyní předložit v podobě dvou pozměňovacích návrhů. Tedy navázat odvody za státní pojištěnce na výši průměrné mzdy. Omlouvám se za tu složitou definici, ale jinak to nejde. Jak už jsem řekla, tento postup již oblast zdravotnictví historicky zná a plně koresponduje s postupem výpočtu základu u důchodového pojištění. Vzhledem k tomu, že zcela přesnou výši průměrné mzdy vlastně na čtyři roky dopředu, tedy pro rok 2021, není možné určit, stáli jsme před zásadním problémem určení poměrů její výše vůči odvodům za státní pojištěnce. Tak jak byla nastavena trajektorie růstu odvodů za státní pojištěnce, se tato hranice jeví jako přirozené pokračování tohoto trendu. Jinými slovy, v roce 2021 bychom na tuto výši odvodů tak jako tak dosáhli. Svůj pozměňovací návrh jsem připravila ve dvou variantách. To by, nepopírám, vneslo do zdravotnictví skokově výrazně více finančních prostředků, než předpokládá vládní návrh, ale prostředků, které jsou podle mého názoru životně důležité, potřebné a v dobách hospodářského růstu jistě i mají možnost být ufinancovány ze státního rozpočtu. Velmi vám děkuji za pozornost a případně i za podporu.
Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.
Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji, pane předsedo.
Závěrečná slova po obecné rozpravě asi není zájem.
Vládní návrh zákona, který právě projednáváme, přináší navýšení horní hranice pokut za správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Nicméně zejména v kontextu jiných právních předpisů se výše pokut i po tomto navýšení jeví jako nedostatečná. Z tohoto důvodu navrhuji zvýšení horní hranice za správní delikty oproti vládnímu návrhu. A rovněž prosím, aby se o něm ve třetím čtení hlasovalo.
Pokud se nikdo nehlásí, tak končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Do třetice prosím pana ministra zemědělství.
Chovatel včel bude mít možnost rozebrání včelího díla svěřit prohlížiteli včelstev, nebo si prohlídku svých včel provede sám jako dosud. Upřesňuje prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby, přičemž rozšiřuje možnost dodat na trh i malé množství nutrií. Tato úprava je v souladu s přímo použitelným předpisem EU o hygieně potravin živočišného původu. Zavádí povinnost registraci útulků pro toulavá zvířata, aby tato zařízení mohla být pod veterinárním dozorem.
Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní zatím tři přihlášky. Prosím pana poslance Paveru a po něm pan poslanec Zahradník.
Děkuji, pane předsedo. Hezké a příjemné odpoledne ještě jednou. Jenom vystupuji na podporu pozměňujícího návrhu, který jsme společně připravovali s panem ministrem a dalšími lidmi.
Výbor pro zdravotnictví přijal tři pozměňovací návrhy.
Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. To znamená podřídit režim obou smluv pod jednu právní úpravu. Takže to je jenom obecné představení mého pozměňovacího návrhu. Já bych se potom v podrobné rozpravě přihlásila k tomuto pozměňovacímu návrhu, který jsem vložila do systému, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.
Děkuji.
Pozměňovací návrh se týká očkování seniorů po 65 letech věku proti pneumokokovým onemocněním a dovolte mi jeho odůvodnění. Pro tuto věkovou kategorii jsou však v současné době dostupné dvě očkovací látky. Polysacharidová vakcína a nově zaregistrovaná konjugovaná vakcína. Termín "podle schváleného očkovacího schématu" je ale nejasný, a tak výklad zákona v současné době znamená úhradu konjugované vakcíny pouze ve výši polysacharidové vakcíny a v praxi se to v rámci očkování seniorů odráží v dominantním využívání polysacharidové vakcíny, což je ale v rozporu s odbornými doporučeními. Poté je nutné očkování opakovat, avšak s rizikem nižší protilátkové odpovědi, která je u této vakcíny podané seniorům popsaná. Argumentace vyšší ceny u konjugované vakcíny neobstojí, neboť polysacharidovou vakcínu je třeba opakovat alespoň čtyřikrát a náklady včetně aplikace jsou ve svém výsledku vyšší než u aplikace jedné dávky konjugované vakcíny. Na druhé straně na konjugovanou vakcínu si musí senior doplácet tisíc korun, což je pro ně vysoká částka. Ačkoliv je konjugovaná vakcína při aplikaci šetrnější, není o ni zájem vzhledem k doplatku.
Věřím, že tento návrh podpoříte, i když to není ten, který by úplně řešil problematiku značení psů. Děkuji, pane ministře, i všem dalším.
Děkuji.
Navrhuji, aby útulkem pro zvířata bylo zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům. Opuštěné zvíře pak je definováno jak v občanském zákoníku, tak v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Já jsem se přihlásil do podrobné rozpravy a k tomuto návrhu se přihlásím.
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V tomto ohledu se situace zjemňuje.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Marian Jurečka. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Nedílnou součástí transpozice jsou též nová ustanovení, která se týkají označování a náležitostí průvodních dokladů, uzavírání obalů, rozmnožovacího materiálu a ovocných výpěstků. Dále předkládaný návrh reaguje na neuspokojivou situaci na trhu při uvádění do oběhu sadby česneku.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, v tom případě obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Není zájem.
Pěkné odpoledne, vážené dámy a pánové, pane předsedo, pane ministře, přeji všem krásný den. Do systému jsem načetl sněmovní dokument 6385, ke kterému se hlásím.
Pan poslanec Pavera - je to přihláška do rozpravy, nebo faktická? Fakticky.
Děkuji, pane předsedající, pane předsedo. Takže tady je to typický příklad takzvaných přílepků. Jenom tolik jsem chtěl připomenout.
Dále do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Pan zpravodaj? Není tomu tak.
Návrh se týká přípravků na ochranu rostlin. Užívání přípravků na ochranu rostlin je zcela zásadním faktorem ovlivňujícím jak kvalitu, tak i kvantitu rostlinné produkce. Palčivým problémem trhu s přípravky na ochranu rostlin je uvádění nelegálních přípravků na trh. Další velký okruh navrhovaných změn je spojen s problematikou udržitelného používání pesticidů.
Děkuji paní Soně Markové za její vystoupení. V obecné rozpravě ještě má slovo pan zpravodaj.
Dámy a pánové, já bych vás chtěl seznámit s pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlásím potom v podrobné rozpravě.
Děkuji panu zpravodaji za jeho vystoupení v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další se do obecné rozpravy hlásí. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Pojďte, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám.
Písemnou přihlášku nemám. Požádám také o připravenost pana poslance Františka Laudáta, který je zpravodajem hospodářského výboru.
Já děkuji za slovo. Připomínám, že třeba jedna věc, která je tam důležitá, je změna úpravy náhrady za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti uchazeče o zaměstnání tak, aby už nedocházelo k jejímu snížení při navyšování minimální mzdy. Zároveň se třeba zde navrhuje zajištění návratu na stejné pracovní místo po skončení rodičovské dovolené. Jeden je návrh, aby se dovolená prodloužila na pět týdnů pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně.
Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Máme před sebou návrh Libereckého kraje, ten návrh je legitimní. Obce zatím na to marně čekají. Myslím, že to bude obdobné i v tomto návrhu. Bylo to legitimní, bylo to úměrné, bylo to citlivé, bylo to vyvážené. Jakmile to budeme navyšovat, tak se můžeme skutečně dostat do určitých distorzí. Takže to jsem pouze považoval za důležité tady zmínit. Děkuji.
Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Prosím, pan poslanec Klaška. Ptám se na závěrečná slova. Pan hejtman.
Pokud by další pozměňovací návrhy měly vést k tomu, že se ve třetím čtení neschválí nic, tak to nebude úplně nejšťastnější výsledek. Myslím si, že to je z dlouhodobého hlediska nutné. Jenom se obávám, že načtení k tomuto návrhu zákona z dílny Libereckého kraje může znamenat, že ve třetím čtení neprojde nakonec nic. Za mne všechno.
Pokud paní zpravodajka nechce závěrečné slovo - nechce, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Odděleně. Pan předseda Faltýnek navrhuje zrušení pevného zařazení bodu 235, sněmovní tisk 932, ale ponechání v pořadu schůze. Dále chce pan předseda Faltýnek zařadit bod 11, návrh zákona o Vojenském zpravodajství, na tento čtvrtek 25. 5. na 12. hodinu pevně. Pan poslanec Okamura chce zařadit sněmovní tisk 559, zákon o celostátním referendu, dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?
Je to z minula. Věřím, že některé se nám podaří zamítnout při hlasování ve třetím čtení. Je to vlastně návrh také hodně komentovaný ze strany zaměstnavatelů. Ten můj pozměňovací návrh tedy nepřináší nic nového a nevyzkoušeného. Doprava na kole je v dnešní době mnohdy časově srovnatelná, či dokonce rychlejší než jízda automobilem nebo hromadnou dopravou. Zároveň je daleko levnější. Neplatíme za benzin, neplatíme za jízdenku. Nemusíme čekat v kolonách. O zdravotních benefitech jako takových nemusím nikomu nic říkat. Do práce přijedeme optimističtí, naladění a může se to promítnout i v produktivitě práce. A já, až načtu tento pozměňovací návrh, tak vás budu prosit ve třetím čtení o jeho podporu.
Dále se připraví paní poslankyně Jana Hnyková, kterou požádám o vystoupení.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, než se vrhnu na své pozměňující návrhy, dovolím si zareagovat na své předřečníky. Já si myslím, že pozměňující návrhy, které byly načteny na výboru pro sociální politiku, byly načteny v zájmu zaměstnanců. A myslím si, že ty oprávněné požadavky zaměstnanců jsou oprávněné. A já jenom chci připomenout, tady v Poslanecké sněmovně vidím kolegy a slyšela jsem jejich poznámky, když to tady odůvodňoval pan předseda Zavadil, co se týká zaměstnanců. Velmi mě to mrzí. Odvádějí práci ve prospěch zaměstnavatelů a myslím si, že si zaslouží, aby jejich práva zde byla hájena také. Takže to jenom v úvodu. Jsem přesvědčena, že současná právní úprava týkající se ochrany zaměstnance před diskriminací je nedostatečná. Ostatně to není pouze můj názor. Mnou navrhovaná úprava navrací zpět do zákona nad rámec antidiskriminačního zákona, na který se zákoník práce v současné chvíli odvolává jakožto na jediný zdroj výčtu možných diskriminačních důvodů, ještě další důvody diskriminace, a to především rodinný stav, příslušnost k politickým stranám a členství v odborové organizaci, stejně jako členství v organizaci zaměstnavatelů. Poškození tak jsou všichni zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel najde hrstku svých věrných, oni společně založí vlastní organizaci, která potom následně vetuje veškeré snahy o uzavření nové kolektivní smlouvy. Pozměňující návrh směřuje k posílení postavení odborových organizací s největším počtem členů během vyjednávání o nové kolektivní smlouvě se zaměstnavatelem.
Takže to je druhá rána pro tu rodinu. No, nedávají ho do ústavu a starají se o něj. To je druhý zdroj, kromě těch rodinných peněz - příspěvek na péči. Takže bavme se o celkovém objemu. To má smysl. Je to mnohem lepší, mnohem sociálnější a mnohem milosrdnější než je někam stěhovat a říct: všechno umí nejlépe stát. Z vašeho vystoupení a s tím, že máváte s touto tabulkou, soudím, že nikoliv. To bylo řešení, já vím, že jedinečné, protože to bylo omezené v čase, se kterým přišel ministr pravicové vlády. A neříkejte mi, že se tomu věnuje jenom před volbami. Věnuje se tomu celý život. Ale protože jsem zmínil dnešní datum a víme, kdy končí volební období, tak prostě na to není čas, a ti, kteří říkali, že když není možné systémové, musí udělat nějaké nestandardní, mají naprostou pravdu. Neřeší technikálie, neřeší spory mezi ministerstvy, neřeší platové stupně. Mimochodem, tato vláda zrušila stupně a větší prostupnost a větší pružnost odměňování sociálních pracovníků v roce 2014, což je škoda, protože by to pomohlo těm, kteří ty organizace řídí. A taky chci říct, že se změnila situace na pracovním trhu, a proto je kritický nedostatek pracovníků v této těžké profesi. To jsou všechno faktory k tomu, že se musí přistoupit k mimořádnému prostředku. Nechme na vládě, aby našla kapitolu, aby našla způsob, to není úkol Poslanecké sněmovny. Není to úkol, je to zdvořilá žádost. Děkuji, přihlásím se k tomu návrhu usnesení.
Jestli tady někdo fauluje, tak to fauluje pan předseda poslaneckého klubu, a vždycky. A druhá informace.
Takže Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby
Děkuji a poprosím vás o text tohoto usnesení.
Pokusím se to shrnout. Situace v oblasti sociálních služeb je kritická z důvodu nedostatku pracovníků. Tito pracovníci mají mimořádně těžkou a náročnou profesi, která je mimořádně špatně placená. Částka je prostě malá. A je na vládě, jestli to bude z kapitoly rozpočtové rezervy, nebo Ministerstvo financí to někde najde, nebo to bude z MPSV. Pro koho budou ty programy, když všichni, kteří chtějí pracovat, už pracují? A všichni, kteří mohou pracovat. Jsou lidé, kteří nemohou pracovat, ale to je jiný případ. Potvrzují se slova z naší dnešní tiskové konference. Podívejte se, na co chce paní ministryně spotřebovat nároky svého úřadu z předchozích let. Jak ty staré, tak ty nové. A pak je logické, že výdaje na IT systémy se zvyšují. Z 574 milionů, které máme rezervu, 374 na IT systémy. Všechny politické strany plánují své kampaně, my už program máme hotový, někteří ho teprv píší nebo pilují. Výsledek náročnosti profese, zřejmě nejsou tak dobře organizovaní jako zaměstnanci v jiných profesích.